Do dnešních dnů lidé včetně učitelů čekají na testování tři čtyři pět dnů. Žádná vláda nebyla v tak složité situaci, žádný ministr nepřišel do svého úřadu v tak složité situaci jako tento ministr. A to děláme celou dobu. V polovině října jsem posílal ministru vnitra nominaci našeho zástupce do centrálního krizového štábu. Byla odmítnuta z vašeho pokynu, pane premiére. Tak proč říkáte takové věci, že my nespolupracujeme a nemáme chuť přiložit ruku k dílu, když to není pravda?
Děkuji. Nyní vystoupí se stanoviskem klubu TOP 09 pan poslanec Dominik Feri, připraví se pan ministr zdravotnictví Blatný, poté s přednostním právem za klub KSČM pan poslanec Luzar.
Pane ministře, kde je pan ministr průmyslu a obchodu? To není žádné překvapení. Každé dva týdny, co se tady potkáváme, tak opozice vždycky má na očích ty kompenzace a ta opatření. Není tady premiér. Řeknete si, vždyť je to přece volnočasová aktivita. Chodí do nich desítky tisíc lidí. A najednou vidíme na tiskové konferenci, že vlastně se budou zavírat i fitness centra. Už několikátý den tady běží mnohé iniciativy, které se snaží toto rozhodnutí zvrátit. A my jim dáváme za pravdu. Vyzvali jsme vládu, aby předložila relevantní data, na základě kterých se rozhodla pro uzavření fitness center. Posílal jsem vám to, pane ministře , datovkou, nedostal jsem zatím žádnou odpověď. Rozumějte, ty kompenzace do tady toho sektoru jsou prostě směšné. Ti lidé mi píšou: proč si nemůžu jít zacvičit? Co bude další týden? Nebo jaký je další příklad? No samozřejmě restaurace a hospody. No jo, jenže zase v tom je nějaký háček, zase to vláda obešla, protože vláda samozřejmě nechce platit, že jo, vláda chce jenom zakazovat a zavírat. Bude vypsána až v lednu. Víte, co je další háček? Vykašlali jste se na ně. Protože jste připravili dotační program - nebo připravili, vy jste řekli, to je opravdu Potěmkinova vláda, vy jste řekli, že bude nějaká dotace. Nebo to postaví nějak najisto. Není tady. Neobtěžoval se přijít z nějakého důvodu. Jestli si má vláda zachovat aspoň trochu důvěry, tak má přicházet s opatřeními, která nejsou zcela proti zdravému rozumu. To, že velká část těch opatření je naprosto nelogická, je jasné, už jsou od jara. To nebude dodržovat vůbec nikdo. Je to absurdní, je to nepochopitelné. Jestli vám to přijde správné, tak ať se na vás ti lidé obracejí, vysvětlete jim to. Nezvládnete to.
Paní ministryně tady minulý týden tvrdila, že to bylo z důvodu, kdy tuto podmínku si položila Evropská komise při notifikaci kompenzačního bonusu. Nedostal jsem do dnešního dne nic. Ale prosím pěkně, udělejte i vy z pozice premiéra pro tyto lidi krok, že se tato nesmyslná podmínka odblokuje. Aby lidé v oddlužení, kteří z rozhodnutí vlády přišli o možnost platit to oddlužení a přinést nějaké peníze domů, aby vůbec mohli existovat a fungovat. A pak mám velkou prosbu na rychlejší administrativu. Standardně když podnikatel nezaplatí vůči státu, vůči finančnímu úřadu, vůči Veřejné zdravotní pojišťovně či správě sociálního zabezpečení nebo Celní správě předem stanovené odvody, tak se s ním nikdo z těchto institucí nemaže. A tady nám píší lidé, kteří měsíc, měsíc a půl nedostali vyplacen kompenzační bonus. Takže chtěl bych vás o toto poprosit, abyste tyto věci změnili, a požádat o to. A potom ještě jednu konkrétní věc na pana ministra zdravotnictví mám. Pokud zpřísníte podmínky od 25. prosince na zítřejším jednání vlády, dostanete tím do velmi složité situace i mnoho farností v České republice a mnoho věřících. Já vás tady z tohoto místa prosím, vládu České republiky, kdybyste to zpřísnění, které by potom případně se týkalo i bohoslužeb, udělali s výjimkou, že to bude platit až od pondělí příštího týdne. Přišli jsme o Velikonoce. Chápeme to jako věřící lidé, ale nechceme přijít takovým způsobem i o vánoční svátky. A doplním jednu paralelu. Podívejme se na podmínky, které jsou v řetězcích při nakupování. A podívejme se na podmínky, které platí v kostelích. Je to naprosto neadekvátní z hlediska těch parametrů. Já bych prosil, kdyby ty podmínky mohly platit stejné pro všechny. Řeknu ještě konkrétní příklad. A to jsme připraveni podpořit, pokud tady ze strany vlády jasně zazní, že vláda bere vážně situaci podnikatelů a je připravena zvýšit kompenzaci alespoň na 20 tisíc korun. A to si myslím, že je zásadní. Pane premiére, není jediným cílem chránit pouze životy, ale vláda musí chránit životy i živobytí lidí v České republice.
Vážený pane premiére, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, já bych si dovolil navázat na pana předsedu Jurečku. Je to věc zásadní. Je to situace, kdy omezujeme základní lidská práva a svobody, kdy dáváme do rukou vlády velmi výrazné kompetence, velmi výrazné kompetence, kterými vláda skutečně může zasahovat do života jednoho každého občana České republiky. A dámy a pánové, já se ptám, kde je předseda Ústředního krizového štábu? Pane premiére, kde máte vicepremiéra, svého koaličního partnera? To jsou věci, kterým já, omlouvám se, opravdu nerozumím. KDU-ČSL spolu s ODS a TOP 09 už zhruba před dvěma měsíci vytvořila odborný AntiCovid tým, který pravidelně každý týden jedná. Jeho součástí jsou na prvním místě odborníci, lékaři nejenom z řad poslanců, ale i z řad dalších přizvaných odborníků. A my pravidelně každý týden nejenom na tiskové konferenci, ale také osobními dopisy panu ministrovi Blatnému předkládáme naše návrhy.
Děkuji za slovo. My jsme samozřejmě o této věci, o snížení daně a zvýšení slevy na poplatníka, dlouho jednali. Za dobu mého působení v Poslanecké sněmovně si nepamatuji, že by se snižovaly lidem daně. A já jsem rád, že historicky u tohoto okamžiku můžu být, protože si dokážu představit, že dalších 20 let se nic podobného nestane. A pro ně pracujeme. Já jsem byl u toho, když některé politické strany v minulosti rozdělovaly sociální dávky tamtomu, tamtomu, neadresně, plošně, jenom proto, aby si zajistily volební výsledek. Toto je ale naprosto jiná situace. My přece snižujeme daně. To znamená, že podporujeme lidi, kteří pracují, slušné lidi, kteří si to odpracovali. A já si myslím, že to je nejlepší varianta, jak k těmto lidem dostat finanční prostředky, aby se měli lépe. Aby se měly lépe i jejich děti. To je daleko lepší než plošně rozdávat jakékoli sociální dávky nebo to dělat jakkoliv jinak. Takže už z tohoto důvodu hnutí SPD podporuje jak sněmovní návrh, tak senátní návrh. A znovu opakuji, jsme rádi, že u toho můžeme být. Co se týče rozpočtové nevyváženosti, jak to bylo nazváno, jsem přesvědčen, že Ministerstvo financí může najít za rok, dva spoustu dalších možností. Tak ať zaplatí daně, ten výběr daní bude také v miliardách korun a my bez problému můžeme snížit daně lidem. Takže za hnutí SPD budeme hlasovat pro snížení daní a myslím si, že je to pro nás správně.
Děkuji za slovo, jenom velmi stručně, nechci zdržovat. To se skutečně stalo, ale bylo to v době, která byla pro to vhodná.
Máte slovo, pane poslanče.
A jenom doplním - sleva na poplatníka a odstropování toho bonusu pro vícečetné rodiny, tak v roce 2022 to přinese rodinám a pracujícím lidem a rodičům přes 23,5 miliardy korun.
Myslím, že výsledkem těch dlouhých jednání je návrh, který máme dnes tady předložen ke schválení. Návrh, který přišel ze Senátu. Velkou dohodou o tom, že budou sníženy daně. A jsem rád, že na tom Občanská demokratická strana měla výrazný podíl. Velká dohoda je to i proto, že dochází k poměrně výrazným kompenzacím. Senátní verze je vyvážená a dobrá.
Dovolím si konstatovat, že se nedomnívám, že se jedná o nějaká chaotická rozhodnutí. Všichni se chovají velmi podobně a některé kritizujeme více, některé kritizujeme méně. Ale to definitivní, a já to jenom opakuji, to definitivní rozhodnutí opravdu padne až zítra, protože chceme mít co nejvíce dat ze všedního dne tohoto týdne zejména z nemocnic. Protože v současné době jsou to právě nemocnice, které musíme udržet v chodu a které jsou to, co musíme za každou cenu zachovat. Pokud se týká silvestra, tak tam si zase naopak myslím, že bychom byli všem k smíchu, kdybychom dělali další a další výjimky. Naopak je potřeba se rozhodnout a toto rozhodnutí držet. A myslím si, že i všichni občané by to brali velmi zvláštně, kdyby se provedlo rozhodnutí a následně z něj začaly zase dělat desítky dalších výjimek. O kompenzacích už jsem se bavil. Rozumím, že je to naprosto zásadní téma, a rozumím, že je potřeba o nich dále diskutovat. A ještě abych si dovolil vyvrátit kritiku, o které jsme se zde bavili. Tak není to jenom restriktivní opatření. V současné době my opravdu nemáme moc jiných možností, stejně jako ostatní země, než přejít do toho, čemu my říkáme stupeň 5, a každá jiná země tomu říká jinak. Ale jsou to podobné věci. Ale například se sportovci nebo s kulturou připravujeme pilotní programy založené na opakovaném testování těch, kteří chtějí tyto aktivity vykonávat, právě proto, abychom je umožnili. A jenom znovu připomínám, že opravdu řada zemí, ke kterým jinak vzhlížíme, dopředu řekla, že to nebude dřív než v březnu. Některé dokonce, že to nebude dřív než v červnu. Takže nechtějme si prosím myslet, že celou situaci vyřešíme do ledna nebo do někdy jindy a že ji vyřešíme v souvislosti s tím, co nám umožňuje náš současný legislativní rámec. Já sám dělám opravdu všechno pro to, abych s vámi komunikoval, snažím se sem chodit, jak je to jenom možné. Snažím se neemotivně a na základě údajů odpovídat na vaše dotazy. Já jim všem rozumím. Nemáme určitě a nemusíme mít úplně na všechno stejný názor, tím se názory tříbí, to je úplně v pořádku. Já jenom chci, abychom se uměli navzájem vyslechnout.
Je to člověk, který má strach, a ptá se mě: Zkuste se, prosím vás, zeptat pana ministra, mám obvolávat všechny ostravské nemocnice a zkusit se někde přihlásit? Nebo to bude někdo zajišťovat dle informací pojišťoven? Nebo to bude probíhat jako teď, kdy ředitel jedné z pražských nemocnic řekne: Já budu očkovat ty a ty a bude to systémem kdo dřív přijde, ten dřív mele? Prostě pane ministře, chtělo by to asi zveřejnit nějaký očkovací plán. Poslední byl zveřejněn asi před čtyřmi měsíci. Tam si to dokáže představit, že přijede někdo s mobilním vozem, bude tam mobilní lednička minus 71 stupňů, vyskočí lékař, natáhne to a začne postupně ty seniory očkovat. I to je teoreticky logisticky zvládnuté. Jak to bude probíhat? A oni také patří pod tu rizikovou skupinu a asi by bylo třeba ten plán co nejdříve upravit a zveřejnit, jak bude postupováno, zvláště v tom praktickém provedení, ať ta nejistota těchto lidí je uklidněna. Tolik krátký výstup z otázek občana, který jsem slíbil, že přednesu. Druhá věc, kterou bych tady chtěl říci, a z mých slov to tady nezaznívá poprvé, je, a teď promiňte za ta slova, absolutní ignorace Ministerstva zdravotnictví vůči dezinformacím. Od té doby asi žádnou nepřesnost ministerstvo nevydalo, aby mohlo opravit nějaké chyby. Minimálně se to tam mělo objevit. Dívám se na vaše stránky, na oblast dezinformací o covidu. Už tam první informace mě zaujala: "Teprve u registrovaných vakcín bude stanovena indikace a kontraindikace. Každý by se měl také řídit doporučením svého lékaře, který zná jeho celkový zdravotní stav." Ale já se ptám: Proč? Ale tady jsou lidé, a velká skupina lidí, kteří mají strach a hovoří o věcech, které si ani nedokážu představit, že by tak mohly být. O nějakém spiknutí. My se tomu možná smějeme, vysmíváme, ale já bych očekával seriózní odpovědi na webu Ministerstva zdravotnictví. Nošení roušek je nebezpečné. A to protože tady postrádám ve všech většinových odpovědích, které tady na tom webu "dezinformace" jsou. To považuji za velkou chybu Ministerstva zdravotnictví.
Nyní s přednostním právem se stanoviskem klubu Mikuláš Ferjenčík, tak jak mám tady od kolegy Černohorského dopis, omlouvám se za své přeřeknutí. Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se pokusím stručně shrnout postoj poslaneckého klubu Pirátů k tomuto návrhu. My jsme přesvědčeni, že toto snížení daní na dluh nakonec zaplatíme i s úroky. Ve chvíli, kdy máme schválený schodek státního rozpočtu 320 miliard korun, tak dále snížit příjmy toho rozpočtu o 100 miliard a přitom neudělat žádná úsporná opatření povede jenom k tomu, že ve finále to budeme nakonec muset zaplatit, a zaplatíme to i s úroky. Co nám na tom návrhu vadí dál. Je tam evidentní rozpor mezi cíli toho opatření a jeho provedení. Vláda tvrdí, že účelem návrhu je podpořit spotřebu. Ovšem dělá to způsobem, který i ekonomové uvádějí jako neefektivní. Zatímco zvýšení slevy na poplatníka by skutečně podpořilo spotřebu, tak vláda jde primárně cestou snížení sazeb, což především u těch vysokopříjmových povede k tomu, že se zvýší jejich úspory, případně investují do nemovitostí, ale nepovede to rozhodně v takové míře k posílení spotřeby. To je všem stejně podle pana premiéra Babiše. Podle mě to teda není všem stejně. Dále tvrdí, jak je to strašně výhodné pro živnostníky. Takže ta sleva na poplatníka byl jediný nástroj, který i živnostníkům aspoň o něco snižuje daně. A to je ta věc, proti které pan Babiš nejvíc bojoval, prostě bojoval ze všech sil proti snížení daní živnostníkům. Ten zákon jako takový se týká jinak, s výjimkou té slevy, jenom zaměstnanců. To taky není všem stejně. Potom je potřeba zmínit poměrně důležitý aspekt. V důsledku tohoto zákona se zpomalí růst důchodů. Ten mechanismus je jednoduchý. A my to vidíme už dnes u toho, jak postupuje vláda. V důsledku snížení daní pomaleji porostou mzdy. Vidíme to dneska ve státním sektoru, kde vláda s výjimkou pedagogů nepřidává nic, s odkazem na to, že budou nižší daně, takže lidi stejně dostanou přidáno. Dále jsem se chtěl vyjádřit k tomu zdanění příjmů z prodeje cenných papírů nad 20 miliónů korun, které jsme navrhli a prosadili v té poslanecké verzi. Jinak ještě co se týče ideologie toho návrhu. Chceme jenom daňovou spravedlnost. Sazba 15 % nám přijde zcela adekvátní. Vláda opakovaně říká, jak na nějaké typy programů nejsou peníze. Kompenzační bonus se vztahuje na zlomek lidí, co na jaře, protože na to nejsou peníze. Celá řada našich návrhů naráží na to, že na to nejsou peníze. Paní ministryně teatrálně sčítá, kolik by stály ty naše návrhy, kdyby se všechny schválily. Ale potom se plošně nevybere 100 miliard korun. Když mu vláda zakázala podnikat, tak je potřeba to kompenzovat. A peníze na ty kompenzace v důsledku tohoto zákona nebudou. Proto Piráti tento daňový balíček ani v jedné z těch verzí nepodpoří.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane senátore, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, není to tak dávno, bylo to v dubnu tohoto roku, kdy vláda předložila novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Novelu, která velmi silně rozvolňovala rozpočtovou odpovědnost a předpokládala konsolidaci veřejných rozpočtů na předlouhých sedm let. Je to téměř stejné jako v opatření proti covidu.
Přišli jsme s odškodňovacím zákonem jako řešením pro ty, které ta epidemie opravdu poslala do kolen, tak aby se mohli zvednout a aby se ekonomika mohla nastartovat. Odpověď na odškodňovací zákon vlastně nejistá. Další konkrétní kroky k tomu, aby se zvýšil kompenzační bonus v té současné situaci. Další konkrétní kroky k tomu, aby se urychlila celá výplata těch konkrétních pomocí, protože pořád narážíme na zjevnou byrokracii. Od léta jsme žádali o to, aby vláda přišla už s konkrétním návrhem toho, jak se podaří tuhle opravdu národní akci zvládnout, protože je to nepochybně v národním zájmu tímhle projít co nejlépe, ale také co nejrychleji. Ano, začínají se s tím prát jednotlivé kraje, aby v tomto směru vládě pomohly, aby se opravdu v České republice mohla vakcinace zvládnout. Ale bude to záviset na tom, že se opravdu zapojí širší struktury společnosti, že se podaří zvládnout i administrativní zázemí toho kroku, o čemž téměř nebyla řeč. Tak to jsou konkrétní návrhy, které jsme vložili i do té vánoční výzvy, a žádáme o to, aby se v téhle oblasti opravdu vláda významně, ale opravdu významně zasadila o urychlení těch kroků, a jsme připraveni s tím pomoci. To je dobře, ale prosím, proč tedy není ochotna více spolupracovat s tím, co přichází i z odborné oblasti a z onoho zmíněného AntiCovid týmu? Věřím, že jsem vysvětlil to, o co běží i ze strany AntiCovid týmu a ze strany opozice. To jsou konkrétní návrhy pro zlepšení situace, ne pro destrukci. Té se, obávám, dopouští teď tedy někdo úplně jiný.
Nikdo se nehlásí, takže obecnou rozpravu končím. Nemáte zájem. Dobře, takže pak přistoupíme k hlasování.
Odpovím jenom velice krátce na těch několik konkrétních detailů. Detailní metodika k podávání vakcíny Pfizer bude k dispozici 23. prosince vládě a následně bude k dispozici i vám. Veřejnost, protože zde byl dotaz, kdy bude moci být vakcinována, tak se jenom opakuji, že to bude nejdříve od února. Konkrétní dotaz na vakcínu.